Nechci.
A já tomu opravdu rozumím. Já rozumím tomu, že záchranáři zasahují u velmi vážných nehod, a je to jejich práce, které si nesmírně vážím. Rozumím tomu, že kriminalista bude kolem sebe vidět kriminálníky a kriminální činnost. Takové to je. Já jsem dělal několik let ředitele domova důchodců a většina mých klientů trpěla stařeckou demencí. Nechtějte vědět, co vidím, když se tady rozhlédnu okolo.
Pan ministr Ťok nyní stáhl svoji faktickou poznámku, takže tím jsme vyčerpali všechny přihlášené na faktické poznámky. A nyní tedy konečně do obecné rozpravy bude pokračovat pan poslanec Feranec.
Děkuji, pane předsedající. To není o tom, že si dám jedno pivo. Takže je to o tom. Vláda to projednala, vyslovila nesouhlas. A hlavně že to je nežádoucí. A to nežádoucí podle mě spočívá v tom, že tímto prolamujeme společensky uznané pravidlo, že pokud usedám do lodě a zodpovídám za zdraví a životy jiných lidí, tak si prostě to pivo nedám! No nedám si toho jointa! Takže já se připojuji k tomu návrhu na zamítnutí v prvním čtení. A poslední poznámka. Ale kolik z nás si řekne: Dám si dvě, tři piva, ale já přece nejsem pod vlivem alkoholu.
Děkuji.
Nevytváří korupční rizika a nemá dopad na podnikatelské prostředí. Děkuji za pozornost.
Zpravodajkou pro prvé čtení je paní poslankyně Helena Válková.
Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, moje role nebude snadná, protože na jedné straně ta norma je potřebná, v minulém volebním období jsme svůj slib nesplnili, že zavedeme bezplatnou právní pomoc, která by měla sloužit osobám, jejichž... To, co já považuji za podstatnější, jsou dvě věci. Opravdu otevřeně - a to oceňuji - tady byla zmíněna ta aktualizace. A tady bylo zmíněno, že tato aktualizace byla vzata v úvahu, nicméně, jak musím konstatovat, v předloženém návrhu zákona se neprojevila. Je to jedna z norem, která potom bude, nebo nebude hodnocena v souvislosti s jejím řízením resortu, třeba i v tom smyslu, že hlasovala pro přijetí normy, která není kvalitní. Nicméně bych ráda nechala ještě možnost pro novou vládu, aby ten návrh posoudila, příp. nezměnila svůj názor, pokud Poslanecká sněmovna samozřejmě dospěje k názoru, že tento postup je korektní. Také by mě zajímal názor představitelů České advokátní komory. V případě, že dojdete k závěru, že tento postup podle vašeho přesvědčení není optimální, tak bych navrhla vrácení té normy k přepracování. Ale říkám, jako první krok bych ještě dala této velmi potřebné právní úpravě šanci. Příští schůze bude začátkem září.
Takže pokud navrhujete, aby to bylo přerušeno do zářijové schůze, tak o tom můžeme takto hlasovat. Zazněl návrh, o kterém budeme hlasovat bezprostředně. Já jsem povolal poslankyně a poslance z předsálí. Budeme hlasovat o návrhu, abychom projednání tohoto bodu přerušili do zářijové schůze Poslanecké sněmovny. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 37, přihlášeno 163 poslanců, pro 148, proti nebyl žádný. Návrh byl přijat.
Krátce na to navážu. Návrh byl vrácen k přepracování, takže uvidíme, jakou chytne konečnou podobu. Dovolte mi krátkou glosu.
Děkuji.
Reagoval bych krátce, ale on to v podstatě řekl kolega Bartošek. Asi o něm hovořil pan Bartošek, ale to sem nepatří, přátelé. Já bych chtěl říci pouze jednu krátkou věc, a to je, že my jsme - a to tady bohužel zaznělo několikrát - nezamítli tento návrh zákona.
Já také děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda Michálek, potom paní ministryně Malá, potom pan předseda Okamura.
Já jsem strašně ráda, že jste se pobavili. Takže my principiálně jsme pro tuto věc řešit, ale prosím, pojďme se k tomu postavit koncepčně a systémově.
Tak se příště nepodepisujte pod ty návrhy. To přece není pravda.
Já také děkuji. Potom je připraven pan předseda Michálek.
Děkuji za slovo. Pane předsedo, my jsme se připojili podpisy k tomuto návrhu, protože chceme řešit tuto věc bez ohledu na příslušnost k politické straně, takže vaše narážka na někoho z KDU-ČSL je nemístná, protože my to chceme řešit skutečně napříč politickým spektrem. Jinak paní ministryně, váš plán je velmi ambiciózní. Musím konstatovat, že jsem lehce strnul, když jste vyjádřila názor, protože když jsem viděl výrazy některých vašich kolegů z hnutí ANO, co by to v praxi znamenalo, tak úplně nevím, jestli to máte odkonzultované.
A zde bych vám citoval: "Kdo vykonává ve stavu vylučujícím způsobilost, který si přivodil vlivem návykové látky, zaměstnání nebo jinou činnost, při kterých by mohl ohrozit život nebo zdraví lidí nebo způsobit značnou škodu na majetku, bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok, peněžitým trestem nebo zákazem činnosti." Ovšem trestní zákoník už, jak se říká jako prostředek ultima ratio, už je až nejvýš. Myslím, že do té doby už stačí zákon, který jsem citoval předtím. Pokud někdo argumentuje tím, že se uvolní stavidla a kdokoliv si bude pod vlivem alkoholu moci dělat na vodě cokoliv, tak nehovoří pravdu.
Tak.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, vážené paní ministryně, vážení páni ministři, dnes se bavíme o vztahu vodáků a alkoholu. Já si dovolím nejdříve takový krátký historický exkurz, abych vás navnadil na projednávané téma. V britském Královském námořnictvu v 17. století byl dokonce určen příděl jednoho galonu piva na osobu a den. Pivo bylo postupně nahrazeno rumem. A to je na úvod, opravdu, abych vás navnadil na projednávané téma. A nyní k samotnému návrhu zákona. Předkladatelé zdůrazňují, že navrhovanou právní úpravou nebude dotčena odpovědnost za škodu či újmu na zdraví, případně další odpovědnosti stanovené v jiných právních předpisech. Vůdce a členové plavidla jsou nadále povinni dodržovat ostatní legislativní pravidla stanovená tímto a dalšími předpisy. Konkrétně se jedná o formulaci malé plavidlo, které se nezapisuje do plavebního rejstříku, a dále dle názoru vlády řazením slov by se návrh vztahoval pouze na vůdce plavidla a nikoliv na členy posádky. Předpokládám, že když je tady vzneseno veto, a pokud tento návrh projde do druhého čtení, tak to bude pozměňovací návrh. A to se vracíme k věcné stránce navrhovaného zákona. Aby nedošlo k mýlce, podle mého názoru se nejedná o žádný generální pardon pro opilce. Kromě zákona o plavbě je to občanský i trestní zákoník a další předpisy. Navrhovaný předpis ale neznamená, že je požívání alkoholu podporováno. Policie má z ostatních předpisů dostatek jiných práv na to, jak řešit případné nebezpečné chování. A český právní řád má širokou paletu jiných vynutitelných pravidel, která jednání související s alkoholem určitým způsobem regulují. Ale myslí si zde snad někdo, že odpovědnost člověka vznikne nebo vzroste úměrně se vzrůstajícím počtem nařízení, zákazů a příkazů? Naopak, čím větší omezení svobodné lidské vůle, tím větší neschopnost člověka posoudit adekvátnost svého počínání. V tomto období se při našem jednání, naší slovutné Poslanecké sněmovny, může v restauračním zařízení podávat alkohol. Sami na sobě vidíme, že tuto možnost nikdo z nás nezneužil, a nejsme svědky nějakého nevhodného chování. Chovejme se tedy k vodákům stejně jako k sobě. Mějme na ně stejná měřítka. Podpořme zrušení těchto drakonických pokut. Přistupme k nim s primární důvěrou, že toho nebudou zneužívat. Nenahrazujme jejich vlastní odpovědnost brutálními pokutami a věřme lidem.
A nyní tedy otvírám obecnou rozpravu a ... Pardon, prosím vás, nepokřikujte po sobě, já pak nevím, jestli mluvíte na mě, nebo na někoho jiného. Vy do obecné rozpravy?
Nicméně já jsem rád za tu nahrávku na ten historický exkurz. Já bych pro to úplně nebyl a myslím si, že by to bylo špatně. To, co se mně na tom návrhu zákona obecně nelíbí, a chtěl bych, abychom se opravdu nezabývali tím, že tady budeme říkat, že odstraňujeme drakonické pokuty pro vodáky. Prosím vás, ty pokuty jsou tam opravdu odstupňované a jsou třeba pro kapitány, nebo kapitány velkých lodí, kteří by mohli udělat velkou škodu, tak ty by měly být odstrašující pro ně.
Je to samospráva stejná, jako jsou obce. To je potřeba říct.
Prosím, máte slovo.
Vážený pane předsedající, dovolte mi vaším prostřednictvím reagovat na tu otázku, která tady zazněla - kdo jiný než ředitel školy? No učitel té školy! Samozřejmě, ten by mohl být v zastupitelstvu. Ten ředitel už je ve střetu zájmů, ať se na mě někdo zlobí, nebo ne.
Jednak je něco úplně jiného střet zájmů u zřizované organizace a zřízené organizace, což u obcí a u škol je. To je jedna věc. To jednak. To, že libovolný státní úředník jakéhokoliv úřadu a krajské zastupitelstvo, to skutečně není zřizovaná a zřízená organizace, to je něco úplně jiného! A vzpomněli jste tady také paní ministryni Dostálovou. Paní ministryně Dostálová je typickým příkladem, pardon, blbosti tohoto zákona, protože ona tehdy musela odstoupit.
A nyní mám tady na faktickou poznámku pana poslance Adamce.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Většinou jich tam víc není u těch malých obcí. Já si myslím, že i jmenování ředitele není jenom tak, že rada si někoho vybere z těch učitelů a udělá z něj ředitele. To přece takhle nefunguje! To tak fakt není a v praxi se ukazuje, že to vůbec nevadí. To prostě je realita. Bavme se o tom v reálu, jak to funguje. Podle mě naopak ten, kdo je v radě z těchto ředitelů, tak má daleko větší zodpovědnost a větší jistotu, že na něj toho zbude méně.
V klidu a bez emocí. Já jsem starostou středně velkého města, ale i tam je ta realita samozřejmě přítomna. Prostě k nějakému střetu a ve velkých uvozovkách zájmů dochází na každém zastupitelstvu, protože tam máme skupinu fotbalistů, protože tam máme skupinu hokejistů, protože tam máme skupinu myslivců a máme tam skupinu zahrádkářů, a ti všichni samozřejmě hlasují a hlasují samozřejmě mnohokrát i o dotacích pro ty zájmové spolky, kterých jsou členy. To je prostě realita komunální politiky a já si nemyslím, že u ředitele školy, případně učitele školy není ten střet o nic větší než právě u takovýchto organizací zájmového charakteru. A jak už řekl pan kolega Adamec velmi trefně, neposouvejme ten problém jinam. Toto se týká krajského zastupitelstva a státních úředníků, nikoliv ředitelů zřizovaných organizací.
Děkuji.
Můžeme se o něm bavit ve výborech odborně, tak aby z toho nevznikl žádný paskvil, pokud ho jakýmkoliv způsobem budete chtít upravovat, nicméně ta věc by se odstranit měla.
Děkuji. Takže mám tady žádost o odhlášení, takže já vás odhlašuji.
Přejdeme k projednávání dalšího bodu dle pořadí. Pane poslanče, máte slovo.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Tento návrh není ničím novým. My jsme se jím zabývali už na konci minulého volebního období, ale tím, že volební období končilo, i tento návrh padl pod stůl. Dostáváme se do reliktu, že státní úředník ve jmenované funkci může být neuvolněným zastupitelem obce, ale nemůže být neuvolněným zastupitelem kraje.
Děkuji, pane poslanče. Prosím také, aby skončilo zasedání vládní koalice tady přede mnou u poslaneckých lavic, které brání tomu, aby pan poslanec vůbec mohl jít k řečnickému pultu. Já vyzývám pana předsedu Chvojku, vyzývám pana poslance Volného, vyzývám paní ministryni financí, kteří nereagovali na moje opakovaná upozornění, aby vytvořili podmínky pro to, aby zde mohla probíhat schůze Poslanecké sněmovny v normální atmosféře.
Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Navrhovatelé odůvodňují úpravu komplikovaností a výkladovou nejasností ohledně platné právní úpravy neslučitelnosti funkcí člena zastupitelstva kraje. Ta je obsažena v zákoně o volbách do zastupitelstev krajů a dále ve služebním zákoně. Navrhovaný zákon řeší domnělý rozpor tak, že se jeden z důvodů neslučitelnosti ze zákona o volbách do krajů jednoduše odstraňuje.
To bylo úvodní slovo zpravodaje pro prvé čtení. Nyní otevírám obecnou rozpravu. Do obecné rozpravy je přihlášen pan zpravodaj Strýček, kterému dám nyní slovo. Po něm vystoupí pan poslanec Rakušan.
Činím tak z následujících důvodů. Řešení, které navrhovatelé přinášejí, je ale dle mého názoru nesystémové. Návrh tak v podstatě rozšiřuje možnosti kumulace významných veřejných funkcí. Návrh je založen na předpokladu, že existují dva právní výklady neslučitelnosti. za druhé, osoby s funkcí náměstka člena vlády nebo vedoucího ústředního správního úřadu nebo úřadu s celostátní působností, která není vykonávaná ve služebním poměru. Tyto důsledky jsou dle mého názoru v rozporu se zásadami, na kterých je státní služba postavena, a v konečném důsledku by návrh vedl i k disproporci ve vztahu k zachovanému omezení pro osoby působící v ostatních správních úřadech, jakož i ke zvýšení politizace ve státní správě.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji vám za slovo. Protože samospráva, to jsou přece obce, to jsou přece i města. A my se prostě domníváme, že krajská úroveň má k té komunální úrovni mnohem blíže než k úrovni parlamentní. Chci ještě jednou upozornit, že my nic nechceme měnit na praxi, aby vysocí státní úředníci nemohli být například členy parlamentu. Na tom se nic nemění.
Ale je potřeba si uvědomit, že příprava zákona, mezirezortní připomínkové řízení a další lhůty, které máme před sebou - kdy se s tímto návrhem setkáme? Trh práce se vyvíjí, učitelé mají i jiné nabídky. A my prostě musíme ocenit práci učitelů i tím, že jim přidáme. Nebo vám připadá normální plat 20 korun na hodinu? Mně skutečně u vysokoškolsky vzdělaných lidí 20 korun na hodinu připadá nehodné toho, že se věnují výchově a vzdělání našich žáků a studentů.
Já vás musím ukončit, ale vidím, že jste ukončil svůj projev sám. Já bych chtěl kolegy, kteří odcházejí před ukončením schůze, požádat, aby odcházeli v klidu. Sejdeme se zítra v 9 hodin, kdy začínáme písemnými interpelacemi, následně budeme pokračovat v 11 hodin zprávou o činnosti veřejného ochránce práv, následují některé body k GDPR a ve 12.30 nás čekají volby. Uvidíme se zítra ráno.
Ještě jednou musím reagovat. Kolegové, když je to plavec a něco se mu stane ve vodě, byť je pod vlivem alkoholu, tak nikoho neohrožuje. Pojďme to povolit všem - cyklistům, autům, pilotům v letadlech... Horolezci mají povolený... Všem sportům povolme alkohol a bude to fajn. Já vás zvu na jednu službu na záchranné službě, na cyklistu, kterého sbíráme v Jizerských horách pod vlivem alkoholu. Opravdu vás zvu.
Děkuji. Dovolte mi zareagovat. Ohrožení ostatních. Již na začátku v úvodním slově jsem vyjmenovával další právní předpisy, které se týkají toho, že nesmím ohrožovat ostatní. Pokud někdo ohrožuje ostatní, tak je to i nadále zakázáno. Nechceme vůbec porušovat zákon, i když nás pak policie pustí pouze s domluvou, protože nejsme nebezpeční pro ostatní.
Nyní požádám o vystoupení pana poslance Válka.
Já tomu naprosto rozumím. Já jsem kdysi zakládal vodní záchrannou službu v České republice ještě jako fanatický červenokřižák. Ale fakt bych si myslel, že by stálo za to o něm diskutovat a říct si různé aspekty. Ten život se posunul.
Děkuji.
Děkuju za slovo.
Já bych chtěl pana kolegu Michálka také někam pozvat. To by vám tady mohl říct asi pan ministr zdravotnictví, co nás tyhle výkony stojí na zdravotním pojištění.
Děkuji, pane předsedající. Ono je spousta volnočasových aktivit, které lidi dělají, a dělají je po konzumaci jednoho dvou piv, a zakázané to nemají a nepokutují se. My se bavíme o tom, zda se na ně budou vztahovat pokuty. Je to až do výše 100 tisíc korun, pane ministře. O tom je ta debata dneska.
Děkuji. A zatím s poslední faktickou poznámkou mám přihlášeného pana poslance Kotena. Pane poslanče, máte slovo.
Mně připadá velmi pokrytecké, co se týká našeho státu, že vybírá na jedné straně obrovské spotřební daně z alkoholu a na druhé straně chce zamezit tomu, aby si někdo v letním parném dni mohl dát jedno pivo na osvěžení. Samozřejmě vždycky to je o té míře, kdo je jak zodpovědný, jestli si někdo dá jedno pivo, nebo deset.